Ideálně, zda je v plánu nějaká podpora vzniku porodních domů, třeba i v areálu nemocnice. Ptám se, protože aktuálně běží nová petice veřejnosti. Je zřejmé, že po tomto je v naší zemi poptávka. Druhá věc je podpora kojení. Podle nedávného výzkumu bohužel u nás dlouhodobě klesají počty plně kojených dětí opouštějících porodnice. Je důležité pro dobrý zdravotní stav dítěte a v neposlední řadě je i mnohem levnější než umělá výživa. Vyplývá, že naše porodnice nedodržují různé druhy důležité pro podporu úspěšného kojení, různé druhy poradenství, naproti tomu je nabízena umělá strava. Jsem zvědavá na odpovědi.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně Richterová. Ovšem toto centrum porodní asistence by bylo skutečně v rámci porodnice. A přece jenom, a myslím, že to potvrdí řada odborníků, byť porod je fyziologický a zdá se, že bude bez komplikací, tak někdy se těm komplikacím úplně nedá vyhnout. K tomuto jsme došli a chceme tato centra postupně zavádět. Jako první už jsme dohodnuti s Nemocnicí Na Bulovce, která je vlastně zatím nejdále v připravenosti na poskytování těchto specifických služeb. Předpokládám, že v příštím roce by se mohlo povést ho otevřít. Stejný zájem vyjádřila Všeobecná fakultní nemocnice v rámci porodnice U Apolináře, která také aktuálně pracuje na projektu daného zařízení. Samozřejmě asi se předpokládá i to, ale je to otázka pak dohody těch konkrétních porodnic, že by porody vedla případně porodní asistentka, která je spojena s tou danou rodičkou. Předpokládáme zkrátka, že takto to bude fungovat.
Nám vadí především to, že ten zákon zhoršuje podmínky k podnikání celé řady lidí a v praxi nebude fungovat. Kdyby to byla jen nějaká parametrická úprava, kde se neshodneme o nějaké výši dávek nebo daní, kde se ale nikomu nezasahuje do života a do podnikání. Zbyněk Stanjura tady uváděl příklad malíře pokojů. Asi těžko si daňová správa nechá fiktivně vymalovat pokoj. Vůbec ta myšlenka, že se zavedou kontroloři, kteří kontrolují, jestli malíři pokojů vydávají účtenky, je prostě úplně ulítlá. Prostě když má EET mašinku a nevydá účtenku, tak holt stát daně nevybere, když má EET mašinku a vydá účtenku, tak je vybere, stejně jako by je vybral, kdyby žádnou EET mašinku neměl. Byrokracie razantně narostla, ale přitom vůbec neproběhly žádné kroky, které by zase dávaly něco na oplátku, nějakou pomoc, zjednodušení daní, zjednodušení placení daní. Typický příklad je, že vláda zrušila projekt společného inkasního místa pro sociální pojištění a daně. Dneska se dělá za stovky milionů klíčový projekt vlády Okruh číslo jedna: zveřejňování smluv. V dubnu Piráti předložili zákon o zveřejňování smluv. Stále je zaseknutý ve druhém čtení. Koalice ho opakovaně obstruuje. A tady se bavíme o miliardách a stamiliardách veřejných peněz, které jsou bez kontroly. Tohle se děje v České republice. Andrej Babiš to má na odpovědnost.
Já vás přeruším na chvíli, pane poslanče. Dámy a pánové, prosím o klid. Je tu příliš velký hluk na to, abychom mohli pokračovat. Děkuji vám.
Minimálně řada kolegů k ní vystupovala nesrovnatelně déle než já. Tak až to dáte za manželství pro všechny, až projdou tyhle tři návrhy, co byly podány dříve, tak pojďme hlasovat o prvním čtení. My jsme předložili návrh na zamítnutí, může se to vypořádat. EET, i kdyby náhodou zafungovalo, podle odhadů vlády přinese jednotky miliard korun. Ale to mě pan Filip špatně poslouchal. Já jsem v podstatné části svého projevu hovořil o prioritách vlády z programového prohlášení vlády. Já mu to ještě zopakuji, aby příště měl představu o tom, že si nevymýšlím nějaké svoje priority. Ve vládním programovém prohlášení v prvních šesti prioritních bodech je důchodová reforma, kde jste neudělali za celé volební období vůbec nic. Vůbec nic jste neudělali. A co je ještě horší, vůbec nic se nechystáte udělat. Proč si myslím, že se to nechystáte udělat? Protože paní ministryně Maláčová byla u nás na poslaneckém klubu a řekla, že se to nechystá dělat. Proto jsem o ní mluvil jako o věci, kterou vláda by měla dělat a nedělá. Dále jsem mluvil o vyrovnání státního rozpočtu, což je opět napsáno v programovém prohlášení vlády. To prostě je v programovém prohlášení vlády. Transparentnost je, když stát zveřejňuje podrobně informace o tom, za co vynakládá veřejné prostředky, které my jsme společně vybrali. Ale EET není žádná transparentnost. Já s tímto pojetím absolutně nesouhlasím, sbírat plošně data od občanů je plošné šmírování a není to žádná transparentnost.
Nyní tady mám dvě faktické poznámky. Jako prvního vyzývám poslance Václava Klause a připraví se poslanec Jakub Michálek. Tak, pane poslanče, vaše dvě minuty. Máte slovo.
Dobrý den.
Já jsem chtěl nicméně reagovat na jinou záležitost. Pod nadpisem Důchodová reforma ve druhém odstavci si důchodovou reformu představuje takto: Vláda zavede nejpozději do roku 2018 slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory nad 65 let, žáky a studenty do dovršení věku 26 let.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v projednávání dalších bodů, tak jak o nich rozhodla Poslanecká sněmovna. Odpoledne máme na programu bod 196, což jsou ústní interpelace. Hlásí se pan předseda Faltýnek, kterému dávám slovo. Pane předsedo, máte slovo.
Dovolte mi, abych navrhl změnu v programu schůze. Já jsem teď v rychlosti se pokusil oběhnout většinu předsedů poslaneckých klubů s následující prosbou, abychom zítra po třetích čteních zařadili ty čtyři rozpočty, které jsme vlastně nestihli včera večer doprojednat.
Dále chce k pořadu schůze vystoupit pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A dále podpůrný argument.
Děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo s návrhem na změnu programu schůze? Je zde návrh na odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Můžeme o těchto návrzích hlasovat jedním hlasováním, nebo zde je názor, že máme hlasovat odděleně? Není takový názor, takže budeme hlasovat.
Dobré ráno, vážené poslankyně, vážení kolegové. Nebyl jsem si jist, jestli pan Ferjenčík navrhoval také ty zákony...
V tuto chvíli, protože nezazněl návrh na oddělené hlasování, hlasujeme o zařazení bodu 116, 117, 118 a 119 na zítřek po třetích čteních. Kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 260, přihlášeno 154 poslanců, pro 106, proti nikdo. Návrh byl přijat a body jsme na zítřek zařadili. Další návrh, který budeme hlasovat ,je návrh pana poslance Ferjenčíka. Zahajuji hlasování. Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, vážená paní ministryně, vážený pane premiére, vážená vládo. Aby vznikla společenská poptávka po opatření typu EET neboli po online kontrole podnikatelů, tak se tato nedůvěra záměrně a uměle podněcovala. To vedlo k umělému rozdělení společnosti na podnikatele a zaměstnance. Lidé, kteří pracují sami na sebe, byli společensky za tuto samostatnost vyčleněni a automaticky negativně nálepkováni. Přitom jejich každodenní úsilí a aktivita je základním předpokladem ekonomické prosperity našeho státu. A za tuto svoji aktivitu jsou v uvozovkách odměněni permanentní nedůvěrou a ta té masivní většině poctivých podnikatelů jednoznačně vadí, protože dolehla i na ně. A to je ta největší jizva na tváři společnosti a bude velmi těžké tuto jizvu zahojit. A to všechno ve jménu čeho vlastně? A jaká je skutečnost? To nestačí ani na obědy zdarma nebo slevy na jízdném. Teď se sice zase v médiích objevují jiné částky za rok 2018, ale všechny tyto údajné výnosy stojí vlastně na vodě.
Vážená Sněmovno, prosím o ztišení, ať má pan poslanec možnost mluvit ke všem, kteří ho chtějí poslouchat.
Pane předsedající, děkuji velice. Metodika výpočtu je založena pouze na hypotézách, nikoliv na faktech. Přitom jsou veřejnosti tato data předkládána jako fakta. Je to vlastně absurdní přístup, že náklad na můj výnos zaplatí někdo jiný. To opravdu nepřispívá k příznivému podnikatelskému prostředí. Pravou hodnotou podnikatelů pro společnost je totiž něco jiného. To, že nám nabízejí své služby, tvoří hodnoty ve společnosti a přispívají k národnímu hospodářství. Děkuji za pozornost.
Před těmi poslanci, kteří jsou přihlášeni do obecné rozpravy, nyní vystoupí s přednostním právem pan předseda Okamura.
Proto SPD od počátku navrhuje zavedení paušální daně pro malé živnostníky, tak jako je tomu v Německu. Stát má své jisté, živnostníci nejsou zbytečně zatěžováni a na obou stranách nestoupá byrokracie. Vláda hnutí ANO, ČSSD, KSČM a v minulosti ještě KDU-ČSL však toto odmítá a naopak živnostníky a malé podnikatele dusí, jak jen to jde. Nenaplnila se ani slibovaná pozitivní očekávání pro státní rozpočet. EET tedy v podstatě zvýšilo náklady na provoz podnikání a zároveň ubralo i část příjmů, které živnostníci měli. Předkládaný návrh zákona řeší současně výhrady Ústavního soudu ke stávajícímu zákonu o EET a současně přináší dost nesystémově daňovou úlevu na DPH vybraným živnostem. Pochopitelně, vláda přichází jako obvykle se špatným a hodně nesystémovým řešením. Ti nejmenší přece nejsou plátci DPH, takže jim navrhované snížení sazby DPH nijak nepomůže. Zaráží mě DPH na vodu. Voda je podle mého soudu majetek nás všech, občanů České republiky, a parazitovat na životní potřebě, jako je voda, mi připadá ze strany státu prostě sprosté. Co vláda zprivatizuje a zdaní příště? To, že není zdaněný vzduch, je dané pouze tím, že Ministerstvo financí a premiér Babiš nevymysleli způsob, jak spotřebu změřit. Vláda se tváří, jako by chtěla zlepšovat život občanům, ale současně dělá pravý opak. Život občanům ztěžuje, komplikuje a prodražuje. Není třeba vybírat DPH na vodu pod záminkou, abychom měli na vyšší důchody. Nejsou třeba dotace podnikatelům ani investiční pobídky, stačí jim nekomplikovat a neprodražovat jejich práci. Chtělo by to prostě zrušit DPH a místo toho zavést jednoduchou daň z obratu. Nebyly by nekonečné daňové úniky v souvislosti s DPH a nebyla by práce pro byrokraty a ušetřily by firmy i stát. Je to dobře známý model ve vyspělých zemích mimo Evropskou unii. Čeká nás v blízké době ekonomická recese a zřejmě i krize. V takový čas ekonomiku nestabilizuje přebujelá státní byrokracie a komplikovaný daňový systém, ale statisíce drobných živnostníků, kteří se umí živit sami. My bychom měli být rádi a vděční za každého, kdo se živí sám, a maximálně mu pomáhat, nikoliv jako dnes, kdy vláda živnostníky a malé podnikatele trestá a odírá, ať už je to formou EET, vysokými daněmi, nebo byrokracií. Z výše uvedených důvodů budou poslanci SPD hlasovat pro zamítnutí tohoto návrhu zákona.
Budeme pokračovat v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dneska metro nemůže jezdit bez strojvedoucího, pražská rada už za minulého období odhlasovala, že chce postavit metro D bez strojvedoucího, protože je to levnější a úspornější. Z toho důvodu logicky Petr Dolínek navrhl, aby zákon umožnil provoz speciální dráhy bez strojvedoucího, ale bohužel tato Sněmovna ten jeho návrh, přestože má číslo 191, tedy byl podán dřív než tento návrh, neprojednává. Opět - předložen výrazně dříve než další vlny EET, a tato Sněmovna se mu nevěnuje.
Takže já to ještě zopakuji. Myslím, že všichni víme, o čem hlasujeme.
A to, co on popisoval, tomu se tedy na území hlavního města, kde celý život žiji, říká píchačky, nikoliv štípačky. Ale to byl jenom takový můj dotaz na pana kolegu Juránka.
A je tady zájem o reakci.
Já si dovolím v této věci zareagovat. To ani tak nesouvisí od toho, jestli jsem z Moravy, nebo jestli jsem z Prahy. Ale je to z toho prostředí, víte. Ono mezi těmi dřevorubci se neříká píchačky, ale štípačky.
Takže děkuji za pozornost.
A nyní poslední přihláška do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan poslanec Plzák, tuším, k hovorovým výrazům. Nevím, co je na slovu uvařil hovorového. Dále musím naprosto odmítnout to tvrzení, že jsem byl mimo téma. Já jsem rozhodně nebyl mimo téma. Tady vláda chce na sílu prosadit proti vůli celé opozice a svědomí části koaličních poslanců - to je potřeba zdůraznit, že část současných koaličních poslanců podporovala naopak revizi EET i na úrovni té první a druhé vlny. Jsou tady tři zákony, které - a bavíme se jenom o zákonech v prvním čtení. Nezmiňuji registr smluv, který obstruujete, ale není to tenhle případ. Ale jsou tady tři zákony, a ono jich je víc, ale jenom tři, které já osobně výrazně podporuji, můžou dávat další kolegové. Ale máme tady tři zákony. Z toho důvodu já jsem se logicky ohradil. Stejně tak prostě pro mě metro D je nesrovnatelně důležitější, a dokonce si myslím, že i pro Českou republiku. A to je klíčová investice za 80 miliard korun. A to, že Sněmovna blokuje to, aby se mohla realizovat efektivněji, mně prostě nepřijde vhodné. Dále tedy ta námitka, že to nebylo k věci. To prostě není pravda. Za prvé jsou tady ty zákony, které je potřeba projednat, které byly podány dříve. A za druhé, já jsem uváděl seznam problémů, které jsou pro českou společnost nesrovnatelně závažnější než EET. Další oblast, která je zaseklá ve Sněmovně: nominační zákon. My jsme předložili novelu nominačního zákona proti trafikám ve státních firmách, aby státní firmy měly vlastnickou politiku. Neříkám, že pošta pracuje dobře. Myslím si, že nepracuje. Nebo si udělá nějaký audit. Místo toho, aby byla transparentní vlastnická politika státních firem, kdy stát řekne: České dráhy mají za ten objem peněz, co mají, přepravit co nejvíce cestujících; nebo České dráhy mají poskytovat co nejkvalitnější služby a v rámci toho zkvalitňování služeb mají udržet rozsah přepravy; Další problém: zcela klíčový zákon o digitální službě. Dneska státní správa se absolutně nevěnuje digitalizaci. Myslím, že je to zcela klíčový zákon pro pokrok v té oblasti vstřícnosti státu vůči občanům. Bohužel Ministerstvo vnitra začalo ten zákon obstruovat. Já jsem to chápal v době, kdy pan Hamáček ještě měl k tomu Ministerstvo zahraničí, tak logicky neměl čas se tomu vnitru nějak moc věnovat, ale teď bych teda doufal ve větší vstřícnost. Pan ministr nesouhlasně kroutí hlavou, tak já doufám, že to tady uvede na pravou míru. Tady v minulém volebním období proběhl ambiciózní projekt, že se novelizuje stavební řízení, že se všechno elektronizuje, že se všechno zjednoduší. Neudělalo se vůbec nic. Nárůst cen nemovitostí v Praze, ale i ve zbytku republiky je skokový. Vedla se obrovská debata o opatření, které dělá ČNB ve věci hypoték a dostupnosti bydlení. Ale závěr, na kterém se shodli všichni ekonomové, byl, že primární příčina toho obrovského nárůstu cen bydlení v České republice v posledních letech je právě to neuvěřitelně dlouhé stavební řízení. Založit banku v České republice trvá zhruba jeden rok. Potřebujete zhruba jeden rok na to, abyste si zařídili banku. Jak je možné, že povolovací proces na stavbu bytového domu v České republice je sedm let? Přitom ten problém digitalizace stavebního řízení je nesrovnatelně významnější. Můžu navázat velmi souvisejícím problémem: zákon o liniových stavbách.
Já jsem trpělivost sama, ale to už se nedalo vydržet. Vaše nejčastější slovo dneska v projevu bylo obstrukce. A to jsem fakt byl hodně trpělivý.
Tak a toto bylo poslední vystoupení dnešního dopoledne. Já přerušuji jednání, přeji dobrou chuť.
Máme 900 tisíc lidí v dluhové pasti. Protože to je prostě časovaná bomba. Protože kdyby pracovali, tak se jim sníží příjem. Máme tady celou řadu soudních líčení, která se táhnou desítky let.